Jak jste dnes prohlásil na tiskové konferenci, spravujete peníze daňových poplatníků. Svůj úrokový výnos přitom vy osobně nedaníte. Jak to chcete prosím vysvětlit daňovým poplatníkům?
Děkuji, pane poslanče. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně do 30 dnů panem ministrem. Máte slovo.
Na to se těším, až vás budou vraždit, to bude sranda." Domnívám se, že takové nenávistné komentáře by se neměly na webech nechávat, aby vzbuzovaly další nenávist ve společnosti. Chápu, že internet je otevřeným prostorem. Přesto nemůže být prostorem bezbřehým. Tak se chci zeptat, jak naše společnost se chrání nebo jak ukládá správcům webů, aby se takové nenávistné komentáře, případně takové nenávistné informace na webu šířily (?).
Tak, já vám děkuji za vaši interpelaci, na kterou bude odpovězeno písemně. Další má slovo pan poslanec Karel Rais. Pane poslanče, máte slovo.
Jaká je realita? V současné době má nevládní zisková organizace Organizace pro pomoc uprchlíkům projekt prosazování multikulti přístupu na základních školách, případně na středních školách. Dále formou inzerátu Organizace pro pomoc uprchlíkům hledá pracovníka do oddělení vzdělávání na pozici lektor Organizace pro pomoc uprchlíkům. Teď podtrhuji: projekt je zaměřen na multikulturní výchovu žáků základních škol. Můj dotaz je směrován - na webu se přímo hovoří o programu Multikulti, který běží na základě nařízení Ministerstva školství a je zařazen do rámcového vzdělávacího programu. Když říkáte v odpovědi Soukupovi, že nic takového se neděje, můžete mi vysvětlit rozpor mezi těmito dvěma tvrzeními?
Stát má jedinou povinnost. Povinnost starat se o každého občana. Já se omlouvám, že jsem vám zabrala poněkud více času, než je mým zvykem. Zdaleka jsem neřekla všechno, co jsem chtěla říct. Je toho ještě hodně. A já se bohužel obávám, že to není naposled, kdy u tohoto pultíku s tímto problémem jsem. Velmi vás o to prosím. Argumentaci má opravdu perfektní. A já věřím, že se konečně s něčím aspoň pohne.
Nyní budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Plzáka a potom dále řádně přihlášenými poslanci.
Já bych doplnil svoji milou kolegyni. Naštěstí. Vždyť tady byla privatizace Becherovky. Všichni víme, jak skončila privatizace Becherovky, jakým tunelem to bylo. A nakonec ještě k panu poslanci Sklenákovi, kolegovi. No, my bychom tady chtěli, aby nám pan předseda vlády také řekl, jak vlastně tedy hodlá vláda dále postupovat. Jestli se s tím ještě něco dá dělat. Jestli budou nějaké kroky. My jsme se dověděli informace o stavu, jak to bylo. Ale nedověděli jsme se nic, jak to bude. A to je to, co nás zajímá.
Ještě jednou hezké dopoledne. Nám se tady rozmáhá takový nešvar, že zkrátka ministři této vlády mají vždycky něco důležitějšího, včetně pana premiéra. Já si to prostě nemyslím. Já uznávám argument kolegy Sklenáka, že pan premiér přece už tady byl a přece všechno řekl. No, já vám gratuluji k tomu, že máte tak jasnozřivého předsedu, který dokázal odpovědět i na otázky, které ještě nepadly. Ale tady padají legitimní dotazy, včetně těch od mých předřečníků, třeba co bude dál. Já bych to opravdu rád slyšel. A byl bych rád, kdyby tady u toho pan premiér byl. Ale já i rozumím tomu, že to prostě asi nechce slyšet. Ale tím, že jak malý kluk si bude zacpávat uši a tvářit se, že se to nestalo... No, stalo se to. Stalo se to. A už se to táhne poměrně dlouhou dobu. To není tak, že tady budou, když si na nás udělají čas. Já jsem rád, že pan premiér si k tomu řekl, co říci chtěl, ale také by bylo fajn, kdyby odpověděl na to, co chceme my.
A to je omluva od 14 hodin do konce jednacího dne od Miroslavy Němcové, mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů pan poslanec Procházka a celý jednací den pan poslanec Jiří Mihola. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Lorencové.
Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom velmi stručně chtěla doplnit to, co jsem nedokončila prve, myšlenku, která se týká reportáže natočené pro Českou televizi. To bylo někdy tuším v roce 2006, kdy jsem opravdu několikrát přepracovávala scénář. Nakonec to skončilo v té podobě, že jsem scénář zveřejnila na stránkách - Byty OKD. Takže na jejich stránkách jsem nakonec... aby se vůbec ty informace dostaly ven, tak jsem je tam nakonec zveřejnila. Dokonce jsem tam já někde v obraze, jak to natáčím. A reportáž vyzněla vlastně ve prospěch celého toho obrovského podvodu z mého pohledu. Takže jenom tolik chci říct. Ještě snad poznámka, že mi to vracel kolega, který v životě nikdy nic nenatočil.
A já si myslím, že asi není správné, abychom chtěli tyto informace po tom dotyčném, který přece sám sebe nebude obnažovat a prostě rozkrývat to, jak to tenkrát podivně bylo. Tady si myslím, tak jak to má kolega Hájek namyšleno, to usnesení, že to je adresováno správnějším směrem. Tady bylo řečeno kolegou Sklenákem, že pan premiér už tady k tomu se vyjádřil a řekl svoje. Myslím, že to bylo 30. června loňského roku. Říkám to správně, to datum? A tam zaznělo, že bylo vysvětlení z úst pana premiéra, že když stát prostřednictvím obcí ztratil ten kontrolní balík akcií a přestal ovládat OKD a měl tu menšinu, že už nemělo smysl ty akcie držet, a proto byl prodán i ten zbytek. No, já si kladu otázku, na kterou tedy dneska samozřejmě, když tu pan premiér není, odpověď nedostanu: Proč?
Na 53. schůzi dne 1. prosince jsme tento bod opět přerušili, neboť tato podmínka nebyla splněna.
Já bych to tady ještě jednou zopakoval vlastními slovy. Zároveň je důležité upozornit, že Pařížská dohoda obsahuje bod o ustanovení schématu emisního obchodování s cílem dosažení nákladově efektivního snižování emisí. Tento systém je v rámci EU aktivně využíván a v podstatě je EU jeho průkopníkem, a proto je pro ČR klíčové právě nastavení systému obchodování s emisními povolenkami. Pro český průmysl je nyní zásadní vyjednání dobrých podmínek právě v rámci probíhající revize systému obchodování s emisními povolenkami. ČR požaduje zejména zrušení předem určeného plošného snižování referenčních hodnot pro stanovení množství bezplatně alokovaných povolenek a naproti tomu stanovení alokace na základě referenčních hodnot revidovaných před rokem 2021; dále omezení uplatnění korekčního faktoru snižujícího bezplatnou alokaci a zajištění transparentnosti jeho použití; odůvodnění navržených hodnot kritérií pro možnost zařazení odvětví na seznam odvětví ohrožených únikem uhlíku. Pravidla ochrany hospodářství proti uzavírání podniků s vyššími emisemi Pro MPO je prioritní zamezení snižování bezplatné alokace odvětvím vysoce ohroženým únikem uhlíku, aby byla zachována jejich konkurenceschopnost. Přistoupení k Pařížské dohodě však může přinést českým průmyslovým podnikům a jejich expertům i řadu příležitostí. Třetím nástrojem je pak sdílené úsilí, které pokrývá sektory nezahrnuté předchozími nástroji. Jde o budovy, zemědělství, dopravu či odpady. Tématem snižování emisí se tak musí zabývat všechny oblasti hospodářství. MPO velmi aktivně komunikuje se zástupci podnikatelské sféry a aktivně spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí. Závěrem bych vás však chtěl ujistit, že MPO i já osobně vyvineme maximální úsilí, aby byla zachována konkurenceschopnost českého průmyslu.
Dalším řádně přihlášeným do rozpravy, který už minule započal své vystoupení při posledním projednávání, je pan poslanec Jan Zahradník.
Tento indikátor konference používá jako hlavní údaj. Klima je tvořeno gradienty, tedy rozdílnými hodnotami různých meteorologických prvků, zejména tedy teploty a tlaku. Klima nelze podle autorů tohoto článku charakterizovat globálně, ale lokálně. A uvádějí zajímavý příklad dvou ekosystémů, pouště a tropického deštného lesa. Uznáme ale, že klima je naprosto odlišné. Tyto národní příspěvky se mají každých pět let revidovat, s tím, že ten následující má být vyšší než předešlý. Doporučuje smluvním stranám zachovat zásobníky skleníkových plynů - myšleno například lesy - a provádět opatření s cílem snížit emise vyvolané odlesňováním a degradací lesů." To byla doba, kdy se svět i Evropa velmi dobře rozvíjely. Máme tam celou řadu budov, které byly postaveny v té době. Jsou to budovy škol, různých úřadů, nemocnic a další. Tyto budovy dodnes dominují těmto našim městům. Co by to tak mohlo být? A co takovým symbolem opravdu je? Konference nepřinesla žádné činy, jen sliby.
A to opravdu chceme podporovat? Děkuji moc.
Tak teď si mohu vybrat mezi přednostním právem pana ministra...
Pokud vytváříme takové typy smluv, tak vlastně my vytváříme pouze právní rámec. Platformu, kterou mohou podnikatelé využít. To je jejich rozhodnutí. Nechtěl bych na to čekat, protože to není jednoduchá věc, něco naprosto ani netypického. To je asi tento typ úvah, které si tady lze dovolit, ale jejichž konec nebo výsledek se dá těžko odhadnout. Ale myslím si, že i z toho, co říkám, plyne, že je dobré zase nečekat, ale spíš dělat kroky, které vytvoří prostor pro obchod.
A faktickou poznámku před ním má pan poslanec Ivan Gabal a paní zpravodajka by byla potom po panu kolegovi Lankovi.
To za prvé. Za druhé je třeba zdůraznit, Česká republika sama by nikdy takovouto smlouvu s Kanadou nedokázala vyjednat. To znamená, to předprojednání před Evropským parlamentem má svoji velkou logiku, a paní zpravodajka by měla znát rozdělení kompetencí mezi členským státem a Evropskou unií. Dobře, tak tady máme možnost předvést před Evropským parlamentem, co v této oblasti dokážeme my.
Já jsem už tady v loňském roce poukázal na to, kdo vlastně může za to globální oteplování. Ale já jsem tady už i pochopil, proč třeba zastánci ODS tvrdí, že globální oteplování neexistuje. Takže to abyste věděli, že v té knížce je také citován váš bývalý předseda. Nicméně jak už tady bylo zmíněno, zítra má inauguraci nový americký prezident Donald Trump, tak jsem velice zvědav, jak se postaví k této pařížské klimatické dohodě, protože on prohlásil, že se Spojené státy prorazí k ropě. Takže je to opravdu politický problém. A tvrzení, že globální oteplování neexistuje, to je poměrně směšné. Ale to, že tady máme opravdu zimu, neznamená, že globální oteplování neexistuje. Na druhé straně planety je třeba teplo, tady je zima. Takže za globální oteplování dle mého názoru může deregulovaný kapitalismus.
Děkuji, pane poslanče. Jako kapitalista, který tady má na starosti regulaci vašeho času, děkuji, že jste jej dodržel. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Michal Kučera.
My zde máme uvést v život dohodu z Paříže. Naopak. Já bych tady chtěl zmínit, že zejména oblast energetické účinnosti a energetických úspor může být skutečným motorem naší ekonomiky a investiční příležitosti s vysokou přídavnou hodnotou. Přitom právě energetické úspory v budovách mohou dosahovat až desítky procent. Hovořím zde zejména o automatizaci a řízení, tedy tzv. inteligentních domech. Kouzlo spočívá v tom, že se jedná o obory s vysokou přidanou hodnotou a jejich vhodná podpora může výrazně prospět naší ekonomice. Navíc řešení není příliš složité. Všichni voláme po tom, aby se podpora přesunula od montoven založených na levné pracovní síle k podpoře sofistikovanějších oborů. A zde ta příležitost skutečně je. Začít se může u veřejných budov, u kterých se jasně definují požadavky na energetické úspory a kam se také může přesunout část státní podpory.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Marek Benda - kterého ale nevidím. Proto jeho přihlášku stahuji a poprosím pana poslance Petra Bendla.
Nicméně mě tedy mrzí, že tam není konkretizovaný závazek pro Českou republiku alespoň v nějakém řádu, jak to s tímto vypadá. Měl bych tedy dotaz na pana ministra životního prostředí - který momentálně telefonuje, tak nevím, jestli mě poslouchá, nebo neposlouchá. A ono je to tam v těch podivných slovíčkách a větách, je tam napsaná spousta věcí.
Byla ještě prodlužována. Dohoda původně měla být právním nástrojem, podle kterého se bude řídit celý ten dlouhodobý proces boje proti klimatické změně. Třetím problémovým bodem pak bylo stanovení cílů boje proti změně. Šlo o omezování zvyšování průměrné teploty. Mimo jiné pomocí c) sladění finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu. Bude se ta dohoda provádět podle zásady rovnosti a společných, i když rozdílných odpovědností a odpovídajících schopností se zřetelem na zvláštní vnitrostátní podmínky. Překladatel použil tato slova. Článek 4 - a tady jsem se snažil pořád hledat nějaký časový rámec pro tu Pařížskou dohodu. Tak tady vidíme, že v té Pařížské dohodě se objevuje vlastně jediné určení času. Žádný rok 2100, který původně byl očekávaný, ale je tam vymezen jakýsi neurčitý časový úsek, druhá polovina tohoto století. Mluví se o dosažení rovnováhy mezi antropogenními emisemi ze zdrojů a snižování skleníkových plynů pomocí propadů. Konkrétně tedy v druhé polovině tohoto století. A pak jako hlavní indikátor té globální změny. Tady je hlavní indikátor uváděna průměrná globální teplota a hlavně její nárůst. Mezivládní panel pro klimatickou změnu se při studiu klimatické změny zaměřuje na hodnoty průměrné globální teploty a varuje před globálním oteplením, které je důsledkem růstu koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Vodní pára je hlavním skleníkovým plynem, který se do atmosféry dostává přirozeným způsobem a má zásadní vliv na tvorbu klimatu na zemi. Její množství v atmosféře je závislé spíše na teplotě vzduchu než na emisích. Z těchto důvodů je považována spíše za zpětnovazební faktor než faktor, který by mohl mít vliv na klimatickou změnu.
Budou tam představitelé podnikatelských svazů? Nebo tam budou jenom zástupci Ministerstva životního prostředí a jím spřízněných organizací?
Nechystá.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Jak víme, tak Kanada je jedním ze signatářů té tzv. obchodní smlouvy NAFTA mezi Kanadou, USA a Mexikem. Jak víme, tak zítra inaugurovaný prezident Trump se netajil tím, že chce tuto tzv. dohodu NAFTA nějakým způsobem kodifikovat, předělat, a my nevíme, v jakém smyslu. A možná, že tento benefit potom, který je udáván, ztratíme. Protože pokud tento benefit ztratíme, a je vydáván jako jeden z prioritních, tak možná ta smlouva opravdu nebude tak výhodná, jak je udáváno.
Děkuji panu poslanci Plzákovi. Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Zkusím zareagovat. Ty jsou opravdu odlišné. A i v minulosti to tak bylo, že tato Sněmovna se docela drtivě neshodla s tím, co Evropský parlament odsouhlasil, nebo dokonce s pozicí, kterou velmi silně zaujal. My jsme s tím nesouhlasili. Že tady je volná souvislost, to prostě nepopírám. To vám tady mohu garantovat. Je to prostě daleko otevřenější prostor pro české zboží. Tohle je prostě právní platforma, kterou, pokud podnikatel v Kanadě využije a pokud my ji využijeme, pokud bude přijata, tak to pro nás bude daleko snazší. Takhle to přece nemůže zformulovat nikdo jiný než právě my, protože tohle za nás nikdo neřekne. A jde o to, jestli to parlament podpoří, nebo ne. Jestli máte představu, že bychom měli mít jinou strategii nebo že bychom měli jít jinudy. A vy musíte rozhodnout, jestli s tím souhlasíte, nebo ne.
Závěrečné slovo paní zpravodajky.
A to se nestalo. Ostatně, byli jsme tu při minulých interpelacích svědky toho, že pan premiér odmítl na otázku odpovědět zcela.
Budeme pokračovat ještě faktickými poznámkami, a to pana poslance Jiřího Štětiny a poté kolegy Hájka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi.
Sdružení hornických odborů plně podporuje každou iniciativu směřující ke stabilitě OKD a nápravě chyb z minulosti. Po 12 letech vládnutí pana Bakaly zůstaly v OKD dluhy ve výši 17 mld. korun. S tím se nechceme a nemůžeme smířit. Jménem tisíců horníků a desetitisíců nájemníků bytů OKD apelujeme na vládu, aby využila všech svých kompetencí k tomu, aby napravila pochybení předchozích vlád.
Kolega Kudela je připraven.